Firmy, živnostníci, jednotlivé domácnosti, rodiny, jednotlivci otáčejí skutečně často každou korunu a rozmýšlejí si každý svůj výdaj. Stát by neměl být za nimi vůbec pozadu, naopak ten by měl jít příkladem a měl by začít sám u sebe s tím, že bude řešit každý výdaj a bude velmi dobře promýšlet, zda si ho můžeme dovolit, zda něco přináší, zda je skutečně nezbytný.
Stanovisko výboru? Prosím. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Je to návrh kolegy Ferjenčíka.
Návrh nebyl přijat.
Jinými slovy se snaží ložiska ropy a hořlavého plynu z tohoto parametru vyjmout.
Zahajuji hlasování.
Při této příležitosti si dovolím říct, nevím, co mám na sjetině.
Takže chviličku vyčkáme, zkontrolujeme hlasovací zařízení. Budete vyjadřovat pouze svůj souhlas. V tomto hlasování číslo 43 bylo pro 9. Poslanců.
Totéž se týká jak radioaktivních látek, tak ropy.
Zahajuji hlasování.
Ještě ta třetí největší položka, to jsem zapomněl, to je výdajová položka neinvestiční transfery podnikatelským subjektům. Tam chceme ušetřit téměř 11 mld. korun. Jsme přesvědčeni, že dotace podnikatelským subjektům křiví trh. Pokud i další poslanecké kluby přijdou s racionálními, rozumnými úsporami, tak jsme ochotni je podpořit. Jenom připomenu, že my se takto chováme každoročně. To je asi za mě všechno. Nejprve byl argument, že ten systém spadl, později byl argument, že nejde vkládat excelovskou tabulku. Tak po několika hodinách se nám to podařilo ve Wordu vložit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zvyšování platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců je rovněž vládní prioritou na rok 2021, a to i v době, kdy Česká republika čelí pandemii koronaviru. Na tuto skutečnost musím reagovat, jelikož kromě platů je důležitá i část zajištění ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství územních samosprávních celků. Navýšení na položce ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství územních samosprávních celků, ze kterých se hradí pomůcky, učebnice, vzdělávání pedagogů a mnoho dalších věcí, je v období covid opatření velmi důležité. Mimo jiné se z této položky totiž hradí i prvních 14 dní nemocenské, které hradí zaměstnavatel. Letošní karantény v souvislosti s covidem udělaly velký zásah do rozpočtu škol. Za druhé snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli ostatní výdaje v položce výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů o částku 40 milionů korun. A dále, za třetí, snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli odvody do rozpočtu Evropské unie o částku 100 milionů korun. A dále, za čtvrté, snížit výdaje kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa v ukazateli vládní rozpočtová rezerva o částku 200 milionů korun.
Částku půl miliardy tedy navrhuji přesunout z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, konkrétně z tzv. výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace. Podle návrhu rozpočtu tohoto ministerstva se jedná o velmi vágně formulované výdaje na posílení výzkumu například v oblasti řešení globálních socioekonomických výzev anebo podpory inkluzivního vzdělávání. Takový nárůst je v aktuální společenské a ekonomické situaci vzniklé v důsledku pandemie koronaviru zcela nepochopitelný a neobhajitelný před naší veřejností, která mnohdy obrací každou korunu.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Ministr Zaorálek to nazval zombie myšlenkou. Toho jsme také svědky za poslední roky. Stačí se podívat třeba na výroční zprávy NKÚ. Ale chápu, že rozhodovat o co nejvíce penězích z cizích kapes je sen každého socialisty. Myslím si, že za svoji činnost, za svůj čas, za svou aktivitu si zaslouží naši pozornost, a proto vás požádám, abyste ve třetím čtení tento pozměňovací návrh podpořili.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Všichni tu dnes v rámci diskuze o státním rozpočtu na rok 2021 diskutujeme o výši jeho schodku, a tím i o dopadu na budoucnost našich dětí a vnuků. Určitě neumím vyřešit celý státní dluh a ani se jako někteří z vás nepohoršuji nad jeho současnou výší danou především řešením covidové krize. Naprosto s tímto souzním a souhlasím, avšak nejbohatšími politickými neziskovkami, které mají své příjmy dokonce zaručeny zákonem, jsou parlamentní politické strany a hnutí. Tato Sněmovna svými rozhodnutími a činností jak vládní koalice, tak opozice uvrhla na občany nouzový stav s nevídanými ekonomickými a sociálními dopady. Zmrazení platů ústavních činitelů je jistě vítané gesto solidarity s národem, ale je to pouze marketingové gesto bez jakéhokoliv hmatatelného dopadu na stav veřejných financí a kvalitu života občanů této země. Ukažte občanům, kolik je politika ve skutečnosti stojí, o kolik každý rok bohatne a kolik máte na své stranické výdaje a stranický byznys. V tomto sále neexistuje chudá politická strana ani hnutí, ale každá politická strana a hnutí v tomto sále by si měla pořádně utáhnout opasek, protože je to právě tato Sněmovna, která utahuje opasky občanům této země. Nemůžete stále kázat vodu, a přitom stále pít to nejlepší víno. Musíte kázat vodu a pít vodu, musíte jít příkladem a doopravdy snížit svou stranickou spotřebu. Ne, nechytejte se, pánové a dámy, za hlavu, nekamenujte mě, že se snažíme ubrat z vašeho koláče. Chceme po vás, jen abyste v době krize šli skutečným příkladem. Jsme přesvědčeni, že když mohou bez státních peněz fungovat neparlamentní malé strany a plnit všechny podmínky, které se historicky tady v této Sněmovně ve snaze je demokraticky zlikvidovat vymyslely, pak my všichni uživatelé státem placených poslaneckých kanceláří, služeb asistentů či expertů to musíme zvládnout také. Chceme, abychom ukázali našim voličům, že slova o řešení krizové situace umíme přeměnit ve skutky, a jsme připraveni trpět společně s nimi. Miliarda a čtvrt, to už opravdu není malý peníz. Je to třeba jedna platba sociálního pojištění pro všechny malé živnostníky, kteří museli v této době zavřít své provozovny. Alespoň jednou nám nahrává ten hrozný mimořádný stav. Takováto novela může být při dobré vůli projednána ve zkráceném režimu. Nejde nám přece o finance na naše plakáty a billboardy a jiný stranický byznys, ale o skutečné řešení krizového stavu a pomoc těm, na které nejvíc dopadá.
Největší problém asi vidíme v pokrytí, tak jak je nastaveno v kapitole Ministerstva práce, kde potřebujeme opravdu ty finance na reformu psychiatrické péče, meziroční nárůst inflace a náklady na růst sítě sociálních služeb.

Já to neříkám z toho důvodu, že bych obviňovala jenom stát, že nechce dávat finance ve stoprocentním pokrytí požadavků. Za mě asi vše a já budu ráda, když ve třetím čtení podpoříte náš pozměňující návrh, který by opravdu pomohl aspoň v té nejmenší míře těm, co to nejvíc potřebují.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
A je tam ještě několik dalších kapitol, kde se dá šetřit. Navrhujeme navýšení rozpočtu vysokých škol tak, aby ta investice do vzdělání, která běží v sektoru základního a středoškolského vzdělávání, se opakovala i u vysokoškolského vzdělávání. Navrhujeme posílení rozpočtu Akademie věd, to je další důležitá věc.
A dovolím si tyto pozměňovací návrhy okomentovat. Souvisí samozřejmě s tím, jakým způsobem dopadla covidová krize na oblast kultury. Téma státní podpory pro regionální kulturní instituce je téma, které se vlastně řeší už mnoho let.
Ještě než se budeme zabývat tímto bodem, tak o slovo požádal za poslanecký klub ANO pan poslanec Volný.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se omlouvám, já to nedokážu poslouchat, tak bych nemohl v noci usnout večer, kdybych se teď neozval. Tak já bych rád panu předsedovi Fialovi jednou ještě zopakoval, co mi připadá, že je tady asi marné říkat, ale myslím si, že by to mělo ale i aspoň zaznít. Ano, má pravdu v tom prvním. To teď si přečtete, zrovna dneska si to přečtete v Americe, jako si to přečtete v Evropě. To pravda je. V tomto smyslu říci, že deficit sám o sobě není zlem, je možné přijmout. To prostě není pravda. Deficit má oprávnění, pokud nakopne ekonomiku. Tyto desítky miliard, o kterých on říká, že se nic neděje, jsou desítky miliard, které jsou neefektivní, protože ty prostě do spotřeby nepůjdou. To znamená, takovýto deficit je marný. Tak na to jsem tedy zvědavý, protože vím, jak takové myšlenky úspor vypadaly před deseti lety v podání pana Topolánka a pana Kalouska, tehdy tady přinášely právě to austerity, škrcení, které, víme, kolik nás stálo. Takže takhle skončí tyto úspory. Omezují to, co vlastně vytváří podmínky budoucího života lidí. A pokud se zase přijde s těmi myšlenkami, že se bude plošně, plošně škrtat, třeba nejlépe budeme škrtat ty nenáviděné úředníky, tak přiznám se vám, že to mě dneska taky irituje. Na jedné straně nám tady se vypočítává, co všechno máme pokrýt, komu všemu máme pomoci, tak já mám třeba ministerstvo malé, s omezeným počtem lidí, přitom musíme dávat daleko větší množství titulů, rozdávat peněz, takže to vytahujeme z těch příspěvkovek, shromažďujeme lidi, aby to dělali, jako není nikdo jiný, kdo by to dělal, a tyto úředníky, kterých dneska je dokonce nedostatek, a my jsme kritizovaní za to, že to neděláme rychleji - proč to asi neděláme rychleji? Protože už nejsem schopen vytahat z příspěvkovek více lidí, kteří by to dělali. Já vám řeknu, jestli budu plošně snižovat, jestli budu škrtat tedy v těch řadách úředníků, no tak to nebudeme schopni dělat! Já vám prostě říkám, mně to připadá docela legrační. Jestli někdo přijde s myšlenkou, že máme propouštět tyhle úředníky, tak vám řeknu dobře, ale v tom případě ty programy nejsme schopni dělat! To je úplně absurdní! To si musíme rozmyslet, co vlastně chceme! Mně připadá nesmyslné to, jak se tady z jedné strany říká, jak to máme omezovat, a z druhé strany se nám říká, jak máme více toho dávat. Jeho primátorka ODS v Brně přišla s myšlenkou, že se prostě Brno zbaví kulturních zařízení, Národního divadla, ať si to prostě platí stát. To znamená, oni řeší ten problém tím, že se ho zbaví. Ať si to vezme na triko stát. Zřejmě peníze nebudou chtít převést na stát zpátky, ty, co měli na kulturu, akorát my si to vezmeme a jim zůstanou peníze. Jim na tom zřejmě vůbec nezáleží. Takže takhle bude vypadat asi to krácení a to šetření. Takže prostě mně připadá, že tahle myšlenka, lehce tady řečená, že my vám ještě přineseme desítky miliard, jak to seškrtáme, to, co jsme tady vyházeli oknem, na něco, co vůbec se nebude do ekonomiky vracet jako nějaký multiplikátor nebo jako něco, co bude multiplikovat růst, tak na tyhle škrty bych si rád počkal, protože si dovedu představit, jak budou vypadat a co budou vlastně do budoucna likvidovat. Tohle jsou plané sliby a už jsme viděli, jak v minulosti fungují a jak poškodily tedy tento stát. Takže já bych hrozně apeloval na pana předsedu, aby tyto dvě zombie myšlenky, tu jednu, že snižování daní nebo omezení daní samo o sobě zvyšuje růst, aby tady neopakoval, stejně jako tu myšlenku škrtání, kterým nás tady zachrání. Protože škrty, to už tady, opakuji, za pana Topolánka a za pana Kalouska jednou bylo a víme, jak to dopadlo! A vlastně mi to připadá, že to je taková nějaká ekonomická ignorance, že je možné tady opakovat takovéto zombie věci beztrestně celá léta a tvářit se, jako že jsme se z ničeho nepoučili. Celá řada těch věcí je dneska zpracována. Ale vy to klidně opakujete jako by se nechumelilo. Tak opakuji ještě jednou! Nedokážete mi nijak, že omezení daní snižuje růst! Nikdo mi tady na to neodpověděl!
Přečtu dodatečné omluvy. Omlouvá se pan ministr Tomáš Petříček z dnešního jednání od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se ministr zemědělství Miroslav Toman z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Poprosím zpravodaje garančního výboru, kterým byl hospodářský výbor, pana poslance Pavla Staňka, aby zaujal své místo. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Této úpravě vyjadřuji svoji podporu, protože je navržena jednosměrně a neumožňuje se v ní skladování nouzových zásob na území jiných států. Součástí těch pozměňovacích návrhů hospodářského výboru je i změna data účinnosti novely zákona. Pan poslanec Holomčík ve svých návrzích nejprve snižuje objem přimíchávaných biosložek do automobilového benzinu a následně k 1. lednu 2024 pak povinnost petrolejářských firem přimíchávat do benzinu a nafty určitý podíl biosložky ruší úplně. Dovoluji si tedy požádat o podporu předloženého návrhu zákona, a to v intencích zmíněných doporučení, a jeho postoupení dále Senátu.
Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Holomčík.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu poměrně stručný, protože část toho, co jsem chtěl říkat, už za mě řekl pan ministr. Měli bychom se zaměřit na zpracovávání buď odpadových surovin, nebo nějaké zbytkové zemědělské produkce. Ne model, že po celé republice něco pěstujeme, pak se to někam sveze, pak se to někde centrálně zpracuje a pak se to zase distribuuje po celé republice. To je postavené na hlavu. Je to proti smyslu toho, proč to bylo navrženo. Děkuji vám za pozornost.
Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura je poměrně jednoduchá.
Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o navržené proceduře. Kdo je proti? Hlasování číslo 61, přihlášeno je nás 102, pro 98, proti nikdo. Procedura byla přijata.
Děkuji vám za pozornost a žádám vás o jejich podporu.
Tak prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo i za pochopení, pane předsedající. Smyslem pozměňovacího návrhu je navýšení prostředků na výzkum a vývoj ve zdravotnictví, což je specifický ukazatel v kapitole 335 Ministerstva zdravotnictví, a to na úkor jak Kanceláře prezidenta republiky, tak Úřadu vlády České republiky, svorně po 50 milionech korun. Děkuji za pozornost a za podporu pozměňovacího návrhu poslance Válka.
Děkuji. Vystoupí pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Juránek.
Podpora integrace cizinců je tématem, které je třeba v této souvislosti také řešit. Zároveň potřebujeme, aby se státní dluh nezvyšoval do nesplatitelné výše. Proto je třeba jeho nárůst včas korigovat a snažit se o snížení státního dluhu. Loňský rozpočet položky 522 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve specifickém ukazateli výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu v části výdaje ústředního orgánu představoval 70 milionů korun a byl pro rok 2021 navýšen o 86 milionů 440 tisíc korun. Na druhé straně je třeba zachovat financování pomoci seniorům, hendikepovaným, dlouhodobě nemocným, obětem domácího násilí a případně v přiměřené míře i osobám sociálně slabým. Proto bylo v této položce ponecháno 50 milionů korun na tuto sociální pomoc a částku 106 milionů 440 tisíc korun je navrhováno přesunout na snížení státního dluhu. Ani toto navýšení, které má sloužit na adaptačně-integrační kurzy cizinců, nelze považovat za opodstatněné pro příští rok. Navrhuje se tedy přesunout částku 5 milionů korun na snížení státního dluhu. Je třeba narůstající státní dluh řešit bezodkladně. Děkuji za pozornost.
První dokument, 6994, je o dobrovolných hasičích. Vždycky, když se objeví něco nového, co je třeba v záchranném systému řešit, tak se také objeví nové problémy. A docela obyčejná věc, která teď v tuto chvíli nastává, je nové vybavení právě v té covidové době, ať už zasahují kdekoliv, a proto tam navrhujeme navýšení 300 mil. korun. A já teď říkám, že i když to neprojde, je to stejně výhodná investice v době krizové. A ta částka je spočítaná i s tím, že by to byly půjčky a že by tam bylo spolufinancování a celkový výsledek by se mohl pohybovat někde kolem 10 mld., které by byly vynaloženy na dostupné bydlení. Tady chceme skutečně pomáhat i těm, kteří jsou zasaženi covidem a ještě k tomu něčím jiným.
Nyní pan poslanec Ondráček, připraví se paní poslankyně Aulická.
Děkuji, pane předsedající. Moje oblíbená, několik let už předkládaná a vámi podporovaná je oblast balistické ochrany. V každém roce jsem navrhoval navýšení prostředků, které na to jdou, o 30 mil. korun. Děkuji za podporu vašich pozměňovacích návrhů.
Děkuji. A nyní paní poslankyně Aulická, poté mám s přednostním právem pana poslance Ferjenčíka se stanoviskem klubu Pirátské strany.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já také nebudu určitě dlouhá.
Kdo je pro? Hlasování číslo 62, přihlášeno 102, pro 96, proti nikdo. Nevím, kde je problém, ale z různých míst sálu se ozýval ten požadavek.
Takže ještě jednou, hlasujeme pozměňovací návrhy C, zjednodušeně řečeno snížení až zrušení přimíchávání biosložky do paliva.
Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Změna účinnosti.
Taková procedura zde není. Zahajuji hlasování. Považuji toto hlasování za zmatečné, budeme ho opakovat. Nebo nějaká námitka k postupu?
Není to k proceduře, je to ke stanovisku pana ministra. To se na mě nezlobte. Jestli ten návrh nemá žádný význam, zpravodaj řekne, ten návrh se nemá hlasovat, tak pak nemůže ministr říct doporučuji. Zpravodaj, ještě pochopím, že je vázán výborem.
Tak už jsme si to vysvětlili, o co se jedná? Kdo je proti? Hlasování číslo 67, přihlášeno je 101 poslanců, pro 87, pro nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi a končím třetí čtení tohoto tisku.
Rázem máme tedy 16 mld. korun. A je to první krok k tomu, abychom vůbec mohli někde začít. A to říkám s vědomím toho, že to rozhodně nebude nic jednoduchého a možná ani populárního. Další pozměňovací návrh, který předkládám, má číslo 6984, tímto se k němu hlásím.